A s tím souhlasil Andrej Babiš. A já se ptám, jak je to možné? Jak je to možné, že tady slyšíme snůšku demagogie o tom, jak se máme skutečně skvěle, a na druhou stranu jsou kraje, které evidentně trpí?
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci. Dále ve středu od 9.30 do 11 z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Gabriela Hubáčková. S náhradní kartou číslo 22 dnes bude hlasovat pan poslanec Vondráček. Poté bychom se případně zabývali dalšími body z bloku třetího čtení dle schváleného pořadu schůze a dále pevně zařazenými body 40, 132 a 261, což jsou sněmovní tisky 681, 853, a informace ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo.
Rozumím tomu návrhu.
Prosím.
Já bych s dovolením reagoval na tento protinávrh pana kolegy Stanjury. Proto jsem to takto navrhl.
My jsme k tomu svolali mimořádnou schůzi. Pan ministr Ťok na ni vlastně neodpověděl. Nechte to tak, jak to bylo. Ale říkám, proč jste, když pan ministr je připravený - proč nebyl připravený na mimořádné schůzi? Proč vy všichni - pan ministr ne - ale proč vy jste hlasovali proti přijetí programu? A to se vám nechtělo. A dneska přicházíte a říkáte: A buďte rozumní, dneska ten ministr připravený je. My jsme byli připraveni už tehdy. I na to, že ti vojáci budou dřív.
Myslím si, že rozhodne hlasování. Nevidím. V tom případě přistoupíme k hlasování návrhů tak, jak byly předloženy. První návrh je, aby byl pevně zařazen po bodu 132, a je tam protinávrh, aby byl zařazen po všech již pevně zařazených bodech. V případě, že neprojde, dáme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka.
A takhle by měly být hlasovány podle mého názoru.
Proti tomuto postupu nevidím námitku. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navrženou úpravu programu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Otevírám první bod dnešního jednání a tím je Dříve než otevřu rozpravu, žádám zpravodaje rozpočtového výboru poslance Václava Votavu, aby uvedl soubor pozměňovacích návrhů a přednesl návrh postupu při hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím. Prosím. Prosím. Prosím. Návrh byl zamítnut. Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Prosím.
Jde o agregátní specifický ukazatel. Nehlasovatelné.
Je to nehlasovatelné. V tom případě přistoupíme k dalšímu bodu.
To jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy z druhého čtení.
Dobře. Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o doprovodných usneseních.
A pak o doprovodných usneseních rozpočtového výboru.
Dobře.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já vás nechci dlouho zdržovat podrobným zdůvodňováním, proč TOP 09 nemůže návrh tohoto rozpočtu podpořit. To jsem konečně učinil z tohoto místa při prvním čtení, když Sněmovna již schvalovala bilanci a saldo.
Prosím zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim vyjádřil stanovisko výboru.
Doufám, že to bude mít trochu spád. Nejdříve bychom měli hlasovat legislativně technickou změnu, kterou podala paní -
Prosím.
Ano, děkuji vám.
S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.
Jenom se chci ujistit, že ta doprovodná usnesení, která jsou ve dvou bodech, budou hlasována po bodech, nikoli dohromady.
Chci se zeptat, zda někdo vznáší námitku proti navržené proceduře? Není tomu tak. Nejprve bych dal hlasovat o proceduře, abychom ji schválili.
Děkuji. Místo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, popřípadě Ministerstva kultury, tam bude Ministerstvo spravedlnosti.
Můžeme pokračovat.
Bylo to stanovisko mé jako zpravodaje, protože paní kolegyně Zelienková to načetla až tady při třetím čtení.
Pane zpravodaji, musím konstatovat, že je důležité, abyste říkal pouze stanoviska rozpočtového výboru, tak jak byla usnesena.
Protože to je v usnesení rozpočtového výboru.
Ne ke každému stanovisku je na garančním výboru zaujato kladné stanovisko -
To si nerozumíme. Pak ano. Pak garanční výbor k tomu dával stanoviska.
Pan předseda Stanjura k proceduře.
Takže tam je stanovisko vždycky kladné. Takže žádné stanovisko není. Když jsme to neprojednávali, tak nemůžeme mít stanovisko.
Ano, při jednání se přednáší vždycky stanoviska garančního výboru.
Tak se postupuje při běžných zákonech. Samozřejmě při rozpočtu jsme se k tomu nevyjadřovali. Takže opět říkám, že budu vyjadřovat své vlastní stanovisko.
Zpravodaj musí říct stanovisko.
Stanovisko bude dávat pan ministr a stanovisko budu dávat já jako zpravodaj.
Ale podle mě je logické - státní rozpočet se projednává podle zvláštní hlavy jednacího řádu v jiném režimu než standardní zákony. Ať už se tak stalo, či nestalo, prostě budeme o nich hlasovat s tím, že jsou neprojednány. A tady mi nevadí, když zpravodaj zákona k tomu řekne své stanovisko zpravodaje. Nemyslím si, že jste povolán k jinému.
Ano. Takže prosím, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích.
Budeme hlasovat pozměňovací návrhy, které jsou pod body A. Budu číst pořadové číslo toho pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrhy rozpočtového výboru teď.
Pro realizaci výplat dotací ze smluv programu Panel uzavřených v roce 2011 a dotací při narození dítěte v programu pro mladé nárokuje Státní fond rozvoje bydlení finanční prostředky ze státního rozpočtu. V oblasti příjmů a výdajů je fondem předkládaný návrh rozpočtu v souladu se stanovenými limity. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, pánové poslanci, navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobý výhled Státního fondu rozvoje bydlení na roky 2018 a 2019 schválila.
Děkuji, pane předsedající. Jaké jsou představy, abych mohl podpořit případně další rozpočty. Protože já se domnívám, že tento fond v této podobě nemůže příští roky přežít.
Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Ptám se, jestli chce závěrečné slovo paní ministryně, pan zpravodaj? Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Odhlásil jsem vás. Požádám vás o novou registraci. Návrh byl schválen.
Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Stanjuru.
A já jsem pro. A když jste pro, jak jste mohla prosazovat tak nesmyslně vysoké číslo do toho návrhu rozpočtu? Myslím, že je znáte. A rád bych požádal o odpověď. Takže jste neudělali nic v oblasti toho, abychom ty, kteří zneužívají sociální systém, z toho systému dostali a ty ušetřené peníze dali těm, kteří tu sociální pomoc skutečně potřebují.
Prosím, máte slovo.
A těch věcí tady zaznělo až příliš mnoho, až příliš mnoho, abych na to mohl nereagovat. Jenom chci připomenout, že tohle je třetí rozpočet naší vlády. Ta debata je pořád stejná. Tak se prosím podívejme na to, jaký je ten výsledek. Podívejme se ven, mimo tuhle Poslaneckou sněmovnu, jaký je stav České republiky. Kam vedla za tři roky rozpočtová politika vlády? Jakou máme nezaměstnanost? Bylo to snad někdy za vlády ODS? Máme nižší nezaměstnanost, než má Německo. A řekněte, že to není pravda! Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko - všechny tyhle země v regionu mají vyšší nezaměstnanost, než má Česká republika. Rostou daňové příjmy státu. Teď jsem se díval, máme rekordní, od roku 2005 nejlepší přebytek zahraničního obchodu téhle země, který jsme měli. Tahle země je ekonomicky a politicky stabilní. Přicházejí investice. Snižuje se kriminalita. Několik let po sobě klesá kriminalita v České republice. Rostou průměrné mzdy v naší zemi. Konečně rostou průměrné mzdy. Několik let po sobě už naštěstí rostou reálné mzdy v naší zemi. To znamená, zvyšují se reálné příjmy domácností. Tohle je výsledek tříleté rozpočtové politiky. Vy se tady snažíte veřejnost přesvědčit, protože v téhle Podívejte se na to, jak se zlepšila kvalita fungování státu. Jeden rozpočet. Druhý rozpočet. Třetí rozpočet. Stejné fráze. Stejná ztráta paměti. Zejména stejná ztráta paměti u těch, kdo nás tady neustále znovu a znovu kritizují. A když připomeneme, co se dělo za vás, tak říkáte: pořád to svádíte na minulost, nemluvte o minulosti, mluvme o tom, co je před námi. To znamená, vy tady můžete klidně lhát, a po nás chcete, abychom mlčeli k tomu, co máte na svědomí vy a jaké byly vaše reálné výsledky? Tohle není otevřená debata. Veďme tady otevřenou debatu. Porovnejte to s tím, jaké jsou dneska reálné výsledky České republiky. Je to opravdu... Vy jste tady všichni seděli v Poslanecké sněmovně. Vaše vláda nebyla schopna vyřešit reálné problémy, které tady existovaly. Museli jsme to udělat až my. Čekalo to až na nás. To vyžadovalo velmi intenzivní nasazení celé vlády. Vyžadovalo to podporu této Sněmovny. Proboha, to jsou věci, které jsou harmonizovány v rámci celé Evropské unie! Vy jste to nedokázali udělat. Muselo to počkat až na nás. A také díky tomu je letos rozpočtový přebytek, protože ty peníze přicházejí v letošním roce. Zazněly tady vyslovené lži, které se týkají sociálních dávek. Už to tady bylo v těch přecházejících vystoupeních, ale teď znovu někteří předřečníci se tady k tomu snížili a to je skutečně velmi laciné. Je to samozřejmě brnkání na ty nejnižší půdy, na tu představu, že tady vláda zvyšuje sociální dávky, že zvyšujeme zneužívání sociálních dávek. Rok 2012 - váš geniální inženýr sociální práce Drábek. No žádná nebyla. To byla vaše reforma. A byla to chybná reforma, převést dávky hmotné nouze na úřady práce. Úřady práce přece tohle vůbec nemají dělat. Úřady práce se mají starat primárně o aktivní politiku zaměstnanosti.
Všichni ministři této vlády. Mělo to podporu. Vždycky to narazilo tady. Letos to snad ani nenarazilo na negativní stanovisko pana ministra Babiše. Pan ministr Chovanec chce mít 45 tisíc policistů. Vězeňská služba je naprostou popelkou v oblasti ozbrojených a bezpečnostních sborů. Víme to všichni. Kde je pan ministr Pelikán, aby se vyjádřil k tomu, jakým způsobem se v rozpočtu pro rok 2017 promítne navyšování finančních prostředků těmto lidem? A zkuste si, pane premiére, zjistit ty početní stavy. Koho tam pošlete? Pošlete tam ty policisty? Pošlete tam vojenskou policii? Pošlete tam armádu? Můžete si vzít Bílou knihu o obraně. Ale to jsem už říkala na výboru pro obranu. Ministerstvo zahraničních věcí, tak by se přidaly Ministerstvu kultury. Je tady pan ministr Herman. Nevím, jak vy, kolegyně a kolegové, ale já jednoznačně stojím na straně Izraele. Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu svých návrhů.
S náhradní kartou 54 bude dnes hlasovat paní poslankyně Bohdalová a s náhradní kartou číslo 15 bude hlasovat pan premiér Bohuslav Sobotka. Eviduji dvě přihlášky s přednostním právem.
Děkuji za slovo. On to vydrží, já nebudu příliš dlouhý. My všichni, jak tady sedíme, máme jeden obrovský dluh. Řada příslušníků bezpečnostních sborů tehdy skončila v insolvenci, protože jejich plat, se kterým počítali, prostě nebyl schopný pokrýt jejich závazky, které aktuálně měli. Toto opatření, toto snížení platů bylo provázeno slibem, že jde o krizové a dočasné opatření, které potrvá tři roky.
Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Fiala, připraví se paní poslankyně Chalánková.